Není jasné, jak si předkladatel představoval, že výrobce stanovenou povinnost zajistí. Třetí pozměňovací návrh, který podávám společně s kolegyní Danou Balcarovou, se týká podílení se na podnikání. Není zřejmé, co se rozumí podílením se na podnikání jiné osoby. Široká škála možných výkladů začíná obyčejným smluvním vztahem a končí podílem ve společnosti, což je řešeno v písm. Význam je tedy nejasný a zneužitelný. Proto navrhuji písm.
Já vám také děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, vypršel čas na poradu poslaneckého klubu hnutí ANO. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. Paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá od 14.30 do 15 hodin z pracovních důvodů. Poslanec David Pražák se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z důvodu jednání. Dobře, protože teď jsem dostal informaci, že to mám přerušit na pár minut, než se dostavíte. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Než se ujmu slova, pane předsedající... kolegové z klubu ANO už přicházejí, už jsme zasedání ukončili. Volební bod se tedy jmenuje Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID. To byla římská jedna. Volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, která může proběhnout dnešním dnem, tedy 24 hodin po projednání na volební komisi. To znamená, že tu kandidátku, kterou jsem vám představil, v tuto chvíli už nelze tady v rozpravě jakýmkoliv způsobem měnit. Poslanecká sněmovna v usnesení 1161 rozhodla, že tato komise bude ustavena paritně a volena většinovým způsobem, a volební řád v článku 5 odst 14 říká, že by mělo být hlasováno jednotlivě o navržených kandidátech, tedy po jednotlivých jménech. Ale je to pouze můj návrh. Samozřejmě pokud by někdo z vás chtěl po jednom jméně, tak je i toto možné. Takže nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance. Máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte.
Nechtěl jsem svým pozměňovacím návrhem číslo SD5509 nahradit návrh novely zákona o bankách, ale chtěl jsem pouze k předloženému návrhu novely zákona doplnit další část. Takže můj pozměňovací návrh po legislativní úpravě zní takto. To je konec té legislativně technické úpravy. Děkuji i rozpočtovému výboru, že k tomu zaujal kladné stanovisko.
Svítí mi tu jedna faktická poznámka, pan poslanec Řehounek.
Já jsem se v minulých dnech setkal se zástupci jak České asociace pojišťoven, tak České asociace finančního zprostředkování, a to nejen s jejich, budu říkat, výkonnými členy, ale i opravdu se zástupci pojišťoven a finančních zprostředkovatelů, kteří jsou ve správních radách těchto asociací. Takže já opravdu podporuji to, co tady říkala paní ministryně. Není jediný důvod, aby se to odkládalo.
Já poprosím...
Děkuji.
Věřím, že návrhy byly řádně odůvodněné v rozpravě.
Oba dva jsem podrobně zdůvodnil v obecné rozpravě.
Prosím. Pan poslanec Munzar. Pan poslanec Adamec. Děkuji. A nyní pan poslanec Výborný. A další přihlášky do podrobné rozpravy v tuto chvíli nemám. Dalším bodem je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.
Teď jenom opravdu ve stručnosti. Týká se to především baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel. A také bych chtěl opět poděkovat za velmi podnětnou debatu, která probíhala ve výborech.
Obce však nesmějí být motivovány odpady vytřídit i za cenu nelogických kroků. Takovými nelogickými a neekologickými kroky by mohlo být rušení domácího a komunitního kompostování a snaha vytřídění do té doby na místě kompostovaného odpadu. Aby se předešlo těmto snahám a obce i nadále podporovaly domácí a komunitní kompostování, je nutné domácí kompostování započítat mezi odpady vytříděné. Tam jsem to i vzpomínal na výboru, že tam je to jenom v jednom okrsku, takže z toho bych si úplně příklad nebral. Ale také je dobrá praxe v Itálii. Ministerstvo nebo samotné obce nastaví podmínky vyhláškou, která bude domácí kompostování regulovat. Kompostující občané dobrovolně registrují svůj kompostér, který bude svými parametry vycházet z vyhlášky ve své obci. Další pozměňovací návrh řeší již mnou zmiňovaný dovoz odpadů. Dovoz odpadů ze zahraničí do České republiky ke spálení ve spalovnách ZEVO není dlouhodobě povolen. Hrozí tak účelový dovoz odpadů do České republiky a s tím spojené problémy. Jde o to, že pokud budeme mít ZEVO a budou nadkapacitní, budou potřebovat doplnit kapacitu, nebudou ji mít v okolí, kde se ta kapacita potom vezme a tak dál. Proto tento pozměňovací návrh. Technologie chemické recyklace pomáhá řešit problém, kdy je v dnešní době řada plastů obtížně recyklovatelných či nerecyklovatelných a končí na skládkách nebo ve spalovnách. Ta tam právě chyběla. Chemická recyklace může plnit mezeru v recyklační smyčce plastů, šetřit cenné zdroje a přispět k vytvoření nízkouhlíkové oběhové ekonomiky. Evropská unie prosazuje poplatek za spalování odpadů jako jeden z významných ekonomických nástrojů podporujících splnění cílů oběhového hospodářství. V Evropské unii je sedm států, které již zavedly poplatky za spalování a energetické využívání odpadů. Proto navrhuji zavést v době ukončení skládkování využitelných odpadů tento poplatek také v České republice. Měl by sloužit k tomu, aby recyklovatelné odpady byly primárně skutečně recyklovány. Jelikož jsem připodepsal pozměňovací návrh, který podala kolegyně poslankyně Pekarová Adamová, tak jsem podal pozměňovací návrh, který řeší zákaz skládkování k roku 2024 i s parametrem výhřevnosti. A všeobecně jsme se shodli na tom, že rok 2027 byl v minulosti zmiňován. Byl to rok, který byl navrhnut zástupcům měst a obcí. Tento pozměňovací návrh je shodný jako ten, který jsem před chvilkou okomentoval, avšak liší se navrhovaným rokem. Uvědomuji si totiž, že některé subjekty zatím nejsou na termín 2024 připraveny a je možné, že původní termín již nebude mít podporu. Druhý pozměňovací návrh se týká obce jako osoby povinné k dani. Působnost obcí jako orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství představuje velmi komplexní činnost hospodářské povahy. Obdobné služby a činnosti jako obce mohou minimálně pro část odpadů poskytovat i oprávněné osoby. Obec navíc může v rámci systému nakládání s odpady pro občany buď vybírat poplatek za komunální odpad na základě obecně závazné vyhlášky vydané v samostatné působnosti obce, místní poplatek za provoz systému nakládání s odpadem podle zvláštního zákona, anebo úhradu na nakládání s odpadem od fyzických osob na základě smlouvy. Všechny subjekty zapojené do odpadového hospodářství s výjimkou obcí jsou navíc pro účely DPH považovány za osoby povinné k dani. Tím dochází na trhu nakládání s odpadem k výraznému narušení hospodářské soutěže. Zařazením sběru, přepravy, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb do přílohy číslo Děkuji za pozornost a přihlásím se potom v podrobné rozpravě.
Děkuji.
Takže já ten pozměňovací návrh jsem nahrál ještě dříve než kolega Elfmark.
Prosím, máte slovo.
Navrhovaná změna spočívá v přidání nové položky do přílohy číslo II, konkrétně bod znějící: Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití druhotné suroviny. Důvodem pro zařazení této služby pod první sníženou sazbu DPH je nutnost zavést podporu zpracovatelského a recyklačního odvětví, a tím rovněž přispět ke splnění evropských cílů na zvýšení recyklace vyplývajících z právě transponovaných směrnic. Návrh zákona o odpadech a další s ním předkládané zákony včetně tisku 678, které mají tuto novou evropskou legislativu transponovat, bohužel neobsahují potřebné ekonomické nástroje podporující recyklaci v dostatečné míře. Pozměňovací návrh se musí vztahovat k předmětu posuzovaného zákona, jeho fundamentální účel musí mít úzký vztah k fundamentálnímu účelu projednávaného návrhu zákona. Úprava specifického předmětu nesmí být pozměněna ustanovením obecné povahy, obecný předmět smí být měněn specifickým návrhem a pozměňovací návrh obsahující trvalou změnu k návrhu zákona, který předvídá přechodnou změnu v právu, nelze považovat za návrh mající úzký vztah. Pokud tato kritéria zhodnotím, domnívám se, že se v mém případě o divokého jezdce nejedná, neboť s předmětem zákona má můj návrh souznít. Sama vláda pokládá předloženou novelu za snahu dosáhnout závazků v oblasti recyklace a právě toto můj návrh umožňuje.
Děkuji. Nepadl žádný návrh na vrácení, tím pádem zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První je pan poslanec Jan Řehounek, připraví se pan poslanec Jan Schiller. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nikdo další není přihlášen do podrobné rozpravy, tudíž podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova?
Poslední z té čtveřice je zákon o obalech. Jedná se o řešení tzv. ekomodelace, to znamená zohlednění dopadu obalů na životní prostředí. Jedná se o rozšíření povinnosti autorizované obalové společnosti podrobit své hospodaření auditům, povinným auditům, a samozřejmě dalším opatřením, která se týkají zvýšení transparentnosti efektivity činnosti autorizovaných obalových společností. Jedná se o řešení situace, kdy na trhu působí více autorizovaných obalových společností.
My potřebujeme lidi motivovat. Dám pětistovku tak nebo tak a na co bych to třídil?
To byly v tuto chvíli všechny faktické poznámky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Myslím si, že hodně toho, co řekl, s tím můžu souhlasit, a proto hned přikročím k tomu, že vás seznámím se svými čtyřmi pozměňovacími návrhy, které podávám k vládnímu návrhu zákona o odpadech. První dva pozměňovací návrhy se týkají výhřevnosti, která už tady byla také zmíněna, a druhé dva potom skládkovacího poplatku a tzv. třídicí slevy. První pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5767, se týká výhřevnosti, jak už jsem zmínila. Navrhuji tedy tento sporný bod poupravit, aby nebyl znemožněn provoz potřebných zařízení pro další třídění a úpravu například komunálních odpadů. Detailně jsou oba tyto pozměňovací návrhy popsány v důvodové zprávě, která je součástí dokumentu. Co se týká dalších dvou dokumentů, dalších dvou pozměňovacích návrhů, jsou to návrhy, které se týkají třídicí slevy a výše skládkovacího poplatku. Jsou to oba dva termíny, které v poslední době hodně rezonují, které jsou hodně diskutovány a které jsou také předmětem jednání zejména obcí, ať už je to Svaz měst a obcí, či Sdružení místních samospráv. V určitých hodnotách nebo v návrzích na třídicí slevu došlo ke shodě, nicméně, tak jak jsem třeba se měla možnost seznámit dneska s textem v časopisu Průmyslová ekologie, tak co se týká výše skládkovacího poplatku, tak tam bohužel narážíme i na jistou disproporci v názorech mezi obcemi, městy a na druhé straně mezi Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu. Myslím si, že ještě určitě bude hodně diskuze kolem této výše skládkovacího poplatku.
Když je tady menší účast, tak se to víc nese.
Procenta třídicí slevy jsou u nás pro obce navržena jako příliš vysoká. Nyní na ni nedosáhne dokonce ani vítěz v třídění odpadů, město Jihlava. Můj pozměňovací návrh je tedy komplexní a upravuje více sporných bodů týkajících se tohoto klíčového ekonomického nástroje. Všechny mé pozměňovací návrhy jsou nahrány v systému i s podrobným odůvodněním a přihlásím se k nim potom v podrobné rozpravě.
Já také děkuji a jako další je přihlášen v obecné rozpravě pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Schiller.
A já si myslím, že to urychlení prostě bude znamenat problém, protože bude nás to v důsledku stát víc peněz.
AOS je zkratka - autorizovaná obalová společnost. Nemůže si tak vybrat, že bude různé druhy svých obalů řešit s různými AOS. Uvedené ustanovení nedůvodným způsobem omezuje povinné osoby na spolupráci pouze s jednou autorizovanou obalovou společností. Proto navrhuji zrušit tuto povinnost výrobce. Další sněmovní tisk se týká snížení nutného finančního zajištění žadatelů o autorizaci a taktéž ho předkládám s kolegyní Danou Balcarovou. Uvedené ustanovení omezuje nové žadatele o autorizovanou obalovou společnost a nedůvodně požaduje finanční zajištění na dobu ekonomicky nepřijatelnou. Rozšíření požadavku na prokázání finančního zajištění po dobu prvních tří let klade neúměrně vysokou bariéru pro vstup nových autorizovaných obalových společností na trh. Nový žadatel o autorizaci obalové společnosti musí podle návrhu zákona ještě před podáním žádosti a udělením autorizace předložit smlouvy s 25 % obcí v České republice. Vzhledem ke stavu, kdy není do udělení autorizace možné přesně stanovit finální rozsah podmínek, neboť tyto jsou průběhem správního řízení nezanedbatelným způsobem ovlivňovány, nelze ze strany žadatele předložit obci smlouvu, která by byla v souladu s budoucími podmínkami autorizace. Obdobně ani zástupce obce není schopen podepsat jakoukoliv smlouvu se subjektem, který není oprávněn k podnikání v oblasti, na kterou by měla být smlouva podepsána. Tento požadavek je fakticky nesplnitelný a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro vstup dalších autorizovaných společností na trh. Můj další pozměňovací návrh, který taktéž předkládám s kolegyní Danou Balcarovou, se týká vypuštění zákazu být akcionářem či společníkem více kolektivních systémů. Lze souhlasit s omezením, aby jedna povinná osoba nemohla být akcionářem více autorizovaných obalových společností. Je však nedůvodné a neopodstatněné, aby nemohla povinná osoba být jak akcionářem autorizované obalové společnosti, tak akcionářem nebo společníkem kolektivního systému, například elektro nebo na pneumatiky. Novela zákona omezuje svobodu podnikání danou ústavním pořádkem. Úprava tohoto ustanovení zasahuje do podnikatelských svobod daných ústavním pořádkem. Neexistuje relevantní důvod omezovat akcionářská práva. Zájem na této regulaci nepřevažuje právo na svobodné podnikání. Další sněmovní tisk, který předkládám, a zase společně s kolegyní Balcarovou, se věnuje spolupráci s více autorizovanými společnostmi - doplnění zjišťování výše nákladů. Uvedené ustanovení nedůvodným způsobem omezuje povinné osoby na spolupráci pouze s jednou autorizovanou obalovou společností. Zásadní problém to přináší v případě, kdy vznikne autorizovaná obalová společnost na zálohované obaly. Další pozměňovací návrh, který taktéž předkládám s kolegyní Danou Balcarovou, se věnuje účastenství v řízení o autorizaci. Mimo možnosti přístupu budoucích či současných konkurentů k obchodnímu tajemství žadatele může na základě znalosti detailních informací docházet ze strany budoucí či současné konkurence k ovlivňování trhu či ovlivňování rozhodování správního orgánu. Současně může docházet k účinnému blokování průběhu správního řízení. Pozměňovací návrh řeší v podstatě tři základní oblasti. První oblast - umožňuje vznik subjektů zajišťujících zálohování, které budou fungovat za podmínek odlišných od klasických autorizovaných společností, nebudou tak vázány například podmínkami na zajištění minimální hustoty sítě zpětného odběru. Za druhé zabraňuje diskriminaci malých a venkovských prodejen ze strany producentů nápojů a ve třetí řadě požaduje oddělení zálohových systémů od systému sběru ostatních obalových odpadů, a to jak organizační, tak zejména finanční, neboť prostředky ze záloh náleží spotřebitelům a musí být jasně odděleny od prostředků ostatních. V těchto případech totiž podle zahraničních zkušeností bývají ze strany osob uvádějících obaly na trh, zejména u obalů plastových, poskytovány zvláštní odměny nebo výhody provozovatelům větších obchodů, popřípadě provozovatelům obchodů vybavených výkupními automaty. Této diskriminaci předložený návrh zabraňuje. Nicméně tato skutečnost problematizuje možnost vzniku subjektů, které by zajišťovaly výkup zálohovaných obalů, například zálohováním PET lahví. Navrhované usnesení umožňuje výrobcům nápojů, ale i jiného zboží vytvořit si libovolný subjekt, který by zajistil výkup takových obalů v celé obchodní síti, aniž by forma a provoz tohoto subjektu byly omezovány podmínkami stanovenými pro autorizované obalové společnosti.
Další pozměňovací návrh doplňuje nový odstavec, který umožňuje obcím v případě potřeby stanovit všem původcům odpadu na svém území pro konkrétní druhy odpadu jednoho přepravce. Smyslem je víceméně zamezení nějakého nekoordinovaného svozu odpadů. Čili smyslem je skutečně určit konkrétní firmu, která bude tím jedním přepravcem, který bude svážet odpady z daného katastru. Vlastně je to jakýsi princip účelového vázání získaných prostředků. Je to podobný princip, který už dneska platí třeba u emisních povolenek. My ho navrhujeme zahrnout i do zákona o odpadech. Smyslem je, aby byly obce motivovány k podpoře likvidace biologického odpadu obyvateli samotnými. A pak jsou tady poslední dva pozměňovací návrhy. Cíl je jediný: zamezit tomu, aby byl odpad vyprodukovaný ze zahraničí dovážen k likvidaci na území České republiky. V případě, že by tato změna přijata nebyla, tak samozřejmě tady je riziko, že po přijetí toho zákona budou budovány nové spalovny za účelem dovozu a likvidace odpadu ze zahraničí, což asi není ideální nejenom pro životní prostředí v České republice, ale i pro občany České republiky samotné. Čili už ten samotný pojem zavdává potenciální riziko výkladových problémů, co to je spalovna komunálního odpadu. Tolik tedy představení série pozměňovacích návrhů od kolegů z poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Děkuji a prosím paní poslankyni Fialovou, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou v obecné rozpravě.
Po pečlivém zvážení dostupných informací podporuji jejich výši tak, jak je uvedeno v zákoně. Poplatky by měly být vybírány za veškerý přijatý odpad a není možné, abychom viděli ukládání odpadů na skládku jakožto technické zabezpečení, ačkoliv o žádné zabezpečení nepůjde. V souvislosti s poplatky musím vzpomenout pozměňovací návrh podaný poslancem Staňkem, který by fakticky způsobil zpětné osvobození od poplatků, které měly být zaplaceny, ale bohužel nebyly. Asi většina z nás ji zná a nemusím ji dál komentovat. Dochází při něm k využití přímo v místě vzniku, což je stav ideální. Navíc není nutný žádný další svoz, není tam žádná dopravní zátěž, dodatečné zpracování, požadavky na technologie, energie atd. Kompostovat může de facto každý občan, nic ho to nestojí a navíc získá domácí hnojivo. Proto je potřeba kompostování podporovat. Třídicí sleva je však v zákoně zatím nastavena tak, že domácí kompostování se nezapočítává, a pro obce, které nedosáhnout požadovaných úrovní třídění, může působit demotivačně, a proto aspoň nějakým způsobem navrhuji změnu jejího výpočtu. Odklon od skládkování je věc jedna, přesun odpadu do recyklace je však věc druhá. K navýšení recyklace nestačí jen stanovit cíle, kterých má být dosaženo. A bohužel právě to je to, co nový zákon dělá. K navýšení recyklace je třeba zlepšit třídění, podpořit trh s recyklovatelnými výrobky a především zvýšit recyklační kapacity, kterých máme v České republice nedostatek. V zákoně najdeme nastavení třídicích a recyklačních cílů, ale skutečná podpora recyklace je v něm obsažena pouze velmi sporadicky. Masivní navýšení recyklačních kapacit a investice do recyklace, dotřiďovacích linek a podobně, pokud mám správné informace, nechystáme. Avšak co se týče plánovaných investic, které jsem si zjistil, a vím, že budou, tak je v plánu výstavba či rozšíření minimálně šesti tzv. ZEVO, zařízení na energetické využití odpadů. Pokud bychom vycházeli z údajů o produkci odpadů nikoliv od Ministerstva životního prostředí, ale od Českého statistického úřadu, budou tato čísla ještě nižší. Důvodem je to, že v České republice máme stále přetrvávající problém dvojích dat o odpadech. Údaje vykazované Ministerstvem životního prostředí se totiž liší. Pokud se vrátíme k vyprodukovanému směsnému komunálnímu odpadu, tak i kdybychom celé toto množství odpadu poslali na energetické využití, přitom určitá část z něj se bude moci nadále skládkovat, a to konkrétně 10 % komunálního odpadu, jaké bude toto množství a parametry v případě České republiky, se uvidí podle finální podoby zákona o odpadech. Co se potom stane s tím, že oni budou potřebovat ten odpad nějakým způsobem zajistit? Obávám se tedy, že recyklovatelný odpad, který budeme muset přestat skládkovat podle nového odpadového zákona, bude primárně přesunut právě do těchto zařízení. Energetické využití je jistě lepší než skládkování, to určitě nepopírám. Tato situace se mi nelíbí, neboť dle mého názoru mělo být maximum recyklovatelných surovin skutečně recyklováno, a nyní hrozí, že energeticky budou využity i odpady, které by mohly být bez problémů materiálově využity. Z tohoto důvodu podávám do druhého čtení pozměňovací návrh zavádějící tzv. spalovací poplatek. Dále také podávám návrh zamezující dovozu odpadu ze zahraničí na energetické využití do České republiky. Recyklace by měla být také maximalizována využitím nových technologií včetně technologie chemické recyklace. Proto také navrhuji zařadit do zákona metodu chemické recyklace rozpouštěním, tzv. solvolýzu.